Ten stávající systém je nejenom nepružný, ale paradoxně je mnohem horší na odborné úrovni, než tomu bylo dříve. Argument, že děti půjdou pouze do školských ústavů, to je lichý argument. OSPODy mají zákonem určenou přednost náhradní rodinné péče před péčí ústavní. Musí tedy sanovat, hledat pěstouny. To je v pořádku?
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom navázala v rychlosti na kolegyni Semelovou.

Nyní pan poslanec David Kasal také s faktickou poznámkou.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Tím bych i navázal na to, co jsme tady probírali v úterý, kdy se výrazným způsobem bude měnit vzdělávání, a je tam právě kladen důraz na dětské psychiatry, kterých máme málo. Máme jich zhruba 60 po celé republice a z toho pouze deset jich umí správně diagnostikovat autismus. A těch autistů má být skoro 50 nebo 80 tisíc. Z tohoto pohledu vidíte, že třeba tyto dvě věci na sebe výrazně navazují.
Ještě paní ministryně.
Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla podotknout, že za prvé ta změna mně v žádném případě nezaručuje, že ty děti budou někde pobývat kratší dobu. Kdyby tomu tam tak bylo, tak by proti tomu asi nikdo nic neměl.
To, o čem tady mluvil pan kolega Stanjura, přece nebyli žádní malí. Ty je potřeba držet pod krkem. A ještě dokončím, co jsem nedokončil ve své předchozí řeči. Já tady prohlašuji, že je mi naprosto jedno, kdo s tím návrhem přijde, ale vždycky, když bude rozumný, pro něj zvednu ruku. A tak to bude i nadále. A smějte se mně klidně, že nahrávám tu panu Sobotkovi, tu panu Babišovi.
A to je zpřesněno a je to podáno v rámci pozměňovacích návrhů. Já jsem nikdy neřekl, že vinotékaři jsou podvodníci. To ani z úst nikoho z mých kolegů na ministerstvu nezaznělo a nikdy bych si takovou argumentaci nedovolil. A teď je v jednoduchosti popíšu. Takže tolik asi na ty zásadní věci, které tady zazněly. Přiznám se, to je velice obtížné vyčíslit. Může to znamenat, že se třeba to víno vůbec nezdraží. Ale musím říct, že daleko větší vliv na cenu vína má průběh počasí v daném roce.
Já vám děkuji.
Já jsem nemohl nezareagovat.
Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.
Já jsem teď během té debaty rychle zalistoval v notebooku, v mailech, našel jsem si to, co jsem si kdysi nafotil.
Až po podrobné. První vystoupí pan poslanec Koníček, připraví se pan poslanec Seďa a další.
Myslím si, že při smrti blízkého je nesprávné, abychom vyžadovali v tak krátké lhůtě nejen vyřešit si otázku vůbec životní, následně tedy pohřeb a ještě během toho si hledat byt a stěhovat se. Proto navrhujeme změnu. Ta by se týkala vlastně dvou věcí. Já budu navrhovat devět měsíců. Takže to je změna, která si myslím, že může pomoci zdravotně postiženým.
Paní kolegyně, ještě chviličku, ještě faktická poznámka paní poslankyně Hnykové, které samozřejmě jako při každé faktické poznámce omezím čas vystoupení na dvě minuty a dočkáte se svého vystoupení.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem velmi ráda, že tady paní kolegyně Válková, kolegyně Aulická podaly pozměňující návrhy, můžeme o tom samozřejmě diskutovat. Jsem ráda, že jsme ho zařadili na jednání výboru pro sociální politiku. Děkuji za pozornost.
Tradičně to byla u nás v České republice diagnostická zařízení. Navíc ta diagnostická zařízení v poslední době doznala změny, i pokud jde o standardy zacházení s dětmi ve školských zařízeních. Tady je dlužno připomenout, že do současné doby nikdo nezpochybnil rozhodování, které provádějí diagnostické ústavy, když rozhodují, do jakého zařízení má být umístěno dítě s uloženou ochrannou výchovou. A myslím si, že tady skutečně dochází k tomu, že od něj chceme více, než můžeme chtít.
Co se stalo? Nepomohli jsme si vůbec. Akorát ti, kteří se to pokoušejí dělat v souladu se zákonem, to mají mnohem složitější. A když si spočítáte, kolik vychází cena na litr, tak jsem zvědav, jestli nebude nakonec výsledek, že se budou kupovat tato vína a ne ta v těch vinotékách.
Ale ani ta statistická čísla, která jste prezentovali, tak jak jste je prezentovali, neodpovídala.
Děkuji.
Dámy a pánové, vážený pane předsedající, tak aby zazněly nějaké údaje. A neurčený původ v roce 2015 mělo 107 vzorků, z nichž nevyhovělo 87, to je 81 % vzorků. A já se domnívám, že ta novela je velmi důležitá, protože zajišťuje transparentnost a zároveň kvalitu vína pro naše spotřebitele.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan zpravodaj Kováčik.
Ale než ho vymáchám v tom koši, tak mu musím prokázat, že je skutečně nepoctivý. Ale prosím pěkně, pojďme k meritu věci. Nechme politiku politikou.
Váš čas, pane poslanče, omlouvám se, jste přihlášen s faktickou poznámkou.
Já jsem bedlivě poslouchal vystoupení pana poslance Petrů a zaujala mě dvě čísla. Vy jste na začátku svého vystoupení mluvil o tom, že daňová správa, celní správa, prováděla šetření. To jsou ti malí? Nevím, o kom mluvil pan předseda Kováčik. O mně určitě ne. Já jsem říkal, že je třeba trestat, oddělovat ty nepoctivé, ale netrestat ty poctivé. To je princip, na kterém se podle mě můžeme shodnout. Nezpochybňoval jsem další principy, které jsou v tom návrhu zákona, ale o tom budou mluvit ti, kteří se tomu věnují, podrobně.
Nyní tedy pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou. Děkuji.
Jestli já slyším od podnikatelského sektoru často nějaké připomínky, tak to je: Neměňte tak často pravidla hry! Příští rok budou volby.
Eviduji dvě faktické poznámky.
Saldo agrárního zahraničního obchodu Česka je dlouhodobě záporné. Aktuální data za zahraniční obchod 2016 potvrzují samozřejmě tento vývoj. Nicméně dovolte mi ještě zareagovat na ty praktické věci. Občané České republiky, kteří nechtěli být závislí na dovozu potravin, to určitě nebyli. Cena půdy v poslední době samozřejmě stoupá a nájmy také. Tedy nekončí vlastně v zemědělství!
Děkuji a poprosím pana poslance Kováčika také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Víte, pane kolega Bendl říkal, že něco pamatuje, já taky. Ale padesátá léta, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, přece jenom nepamatujeme ani jeden. Tak, jak to vypadalo v obchodech. Nepamatujeme. Resp. Československé republice. Že vyrábíme více, než spotřebováváme. Potvrzuji to, co tady řekl pan kolega Šrámek.
Bylo opravdu skvělé.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Chtěl bych taky krátce zareagovat na proběhlou rozpravu. Já jsem do systému načetl tři pozměňovací návrhy. Nicméně pro činnosti v lesní výrobě tato vratka není umožněna. Toto opatření je administrativně náročné pro žadatele, a proto navrhuji, aby bylo umožněno žádat vratku spotřební daně dvakrát ročně, tedy co půl roku.
Dál bych uvedla čerpání dotací. Za programové období 2007 až 2013 mohla Česká republika čerpat z evropských strukturálních fondů do roku 2015 676 mld. korun. Z této částky bylo jen 578 mld. korun požadováno po Evropské komisi k proplacení. To je o 98 mld. korun méně, než bylo České republice přislíbeno. To se dozvíme v průběhu několika dalších let. Tato informace je ve světle výše uvedených čísel zcela zavádějící. Je pravdou, že odpovědnost nenese jen stávající ministryně MMR a vina je i na předchozích vládách. Je ale zcela nepřijatelné, aby dnes MMR tvrdilo, že peníze, o které v Evropské komisi žádáme, nám budou taky proplaceny. Toto jsou jenom některé příklady. To, že jsem na tyto problémy v minulosti upozorňovala a budu na ně upozorňovat i nadále, je hlavním důvodem, proč mě chce nyní pan Babiš z rozpočtového výboru odvolat. Vážení kolegové, vážené kolegyně, žádám vás proto, abyste žádost o mé odvolání zamítli a umožnili mi nadále věnovat se své legislativní a kontrolní práci v rozpočtovém výboru. Ujišťuji vás, že budu ke všem vládním návrhům zákonů přistupovat zodpovědně. A pokud povedou k účelnému a spravedlivému nakládání s veřejnými prostředky, budu je vždy podporovat. Děkuji za pozornost.
My v podstatě, já ji můžu mít jako člověka rád, možná můžu chápat i její kroky. Nicméně pokud chceme, aby rozpočtový výbor fungoval tak, jak by měl fungovat, tak by to asi mělo tak být. Takže toto bylo rozhodnutí, proč jsme požádali tuto Sněmovnu. A myslím si, že byť třeba opoziční strany by mohly z toho mít škodolibou radost, jsou natolik kultivovaní, že pochopí, proč jsme toto udělali, a podpoří to.
Když k nim někdo přijde, tak je to dobře, prozřel, dělá výborně. Když od nich někdo odejde, to je tedy konec politické kultury v České republice. A k vystoupení pana poslance Volného. Proč nenavrhujete, aby pan poslanec Tureček, který posílil vaše řady, opustil a přepustil pozici ve výboru? Protože to se vám hodí. Takže v okamžiku, kdy uplatňujete dvojí metr, dnes a denně, tak nespoléhejte na opozici, že vám v tom uplatňování dvojího metru bude pomáhat. A všechny, kteří si myslí, že na rozpočtovém výboru probíhá odborná, věcná, kvalifikovaná debata, fakt zvu.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jenom k tomu dvojímu metru jednu větu.
Nyní dvě přednostní práva. Kolega Birke má smůlu, ještě chvilku. Tak dobře, nejdříve Miroslav Kalousek, poté František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
My jsme si toho vědomi, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Faltýnku, vážíme si toho.
Shodli jsme se, zůstal jsem členem klubu do konce funkčního období. Nabízel jsem, že jim vrátím mandát, ale bylo tam jisté riziko nástupkyně a podobně. Takže není to pravda, neznám to.
Já bych vám rád, pane předsedo, zjednal klid, ale je to opravdu v této emocionálně vypjaté situaci zvlášť těžké. Někteří kolegové a kolegyně to nevnímají úplně pozitivně.
Bylo to odkládáno na začátek září, ale chápu, že jsou asi jiné naléhavější úkoly. Jenom už při pohledu na velmi dlouhý seznam neprojednaných bodů, který je historicky rekordní, vůbec asi v historii českého parlamentu, ten počet bodů, který máme projednávat. Protože už se nám to tady začíná velmi rozmáhat.
Je nutno si uvědomit, že vinotéky prodávají i lahvová vína tuzemských vinařů, a pokud vinotéky zaniknou, pak zejména drobní vinaři přijdou o svůj distribuční kanál. Nehledě na skutečnost, že vinotéky jsou klasickým propagátorem konzumace vína. Vážené kolegyně, kolegové, z těchto důvodů se pokouším svými pozměňujícími návrhy vypustit definici čepovaného vína, které by způsobilo další nárůst prohlubující se nerovnosti mezi výrobci, příjemci a dalšími subjekty uváděnými své produkty na trh. Zpřesňuji definici míst, kde se sudové víno může prodávat, vypouštím nelogickou výjimku neznačení šumivých vín podle Evropské unie. Tyto návrhy, které pokud budou přijaty, zachovávají prodej sudového vína, zachovávají konkurenci na trhu s víny a zároveň podpoří nejen vinotéky, ale zejména drobné a střední vinaře. Předem děkuji za podporu těchto pozměňujících návrhů.
Nyní tedy pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Bendl.
Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Evidenční knihy vedené obchodníky, kteří nepoužívají enologické postupy, se skládají ze všech průvodních dokladů. Následující odstavce se přeznačí. Rád bych tento návrh odůvodnil. Tedy k tomu odůvodnění. Tato povinnost se nevztahuje pouze na výrobce, ale také na obchodníky, kteří v daném období překročí při uvádění vinařských výrobků na trh právě definované malé množství. Výjimky dále se píše: Evidenční knihy nemusí vést maloobchodníci a osoby prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě. Proto s ohledem na naplňování programu snižování administrativní zátěže navrhuji vedení evidenčních knih v této formě pro osoby, které nepoužívají enologické postupy. Děkuji vám.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
Já bych jej soukromě nazval - našli jsme způsob, jak zkomplikovat život malým, aby velcí mohli zdražit. Takže ve výsledku bude víno dražší a ti větší na tom více vydělají. Je tam prostě řada věcí, které mě nemohou nevést k tomu, že dám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona ve třetím čtení při podrobné rozpravě. A jenom připomenu způsob projednání, kdy prostě nebyly vzaty připomínky malých vinařů v potaz, které nebyly až úplně nepřijatelné. Vy jste přesvědčeni, protože v koalici máte i zjevně Komunistickou stranu Čech a Moravy, že ta většina tady bude významná. Proto se také komplikuje život všem těm vinotékařům a vinotékám, aby se hledal způsob zase, jak případně ucpat díry v lodi, aby peníze zůstaly u velkých a ne u těch drobných. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Celé tři roky během této vlády pozorujeme pomoc velkým a komplikace podnikatelského života malým a středním.
Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka.
V rámci úpravy vinohradnictví se proto implementuje nový systém povolení pro výsadbu révy na období do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nový systém povolení opětovné výsadby vinic. Návrh zákona byl připravován v široké diskuzi s vinařskou vinohradnickou veřejností. V zásadě se navrhuje zákaz prodeje sudových vín vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína. V této souvislosti je nutné dodat, že výrobcem vína je podle zákonné definice rovněž subjekt, který si víno nechá jiným subjektem zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu. Není nijak blíže specifikován přepravní obal pro sudové víno. Obě tyto kategorie by mohly prodejcům sloužit k obcházení režimu sudového vína. Proto je nutné je výslovně upravit. Toto opatření mimo jiné přispěje k eliminaci nelegálních, nenahlášených prodejen pančovaného sudového vína. Přináší zvýšení informovanosti spotřebitelů při prodeji sudového vína, čepovaného a rozlévaného vína. Proto k pozměňovacím návrhů zaujímám nesouhlasné stanovisko. Proto s nimi souhlasím.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Učiním tak až ve třetím čtení, protože teď o pozměňovacích návrzích hlasovat nebudeme. A co se týká jednání výboru, velmi podrobnou zprávu podal pan ministr. Hlásím se k tomu, jak to tady řekl pan ministr.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První má pan poslanec Seďa a potom se připraví pan poslanec Pavera.
Rozumím tomu a souhlasím, že se zpřísňují pravidla na trhu se sudovým vínem či obecně s vínem. Na druhé straně nemohu souhlasit s účelově zaměňovanými pojmy a s tím, že navrhovaná regulace se týká pouze části trhu s vínem.
Protože se samozřejmě zpřísňuje, zavádí se trest odnětí svobody třeba až na deset let za šíření informací přes internet, sociální sítě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Protože pan ministr říkal, že je potřeba to všechno udělat rychle. Je tam určitý rozpor, ale samozřejmě Úsvit podpoří tento zákon, protože to považujeme za velmi důležité a uvědomujeme si plně riziko islámského teroru, a nejen islámského, ale vůbec teroru, který bohužel v současné době v Evropě panuje. Jenom na okraj.